Strávil je v tábore Sachsenhausen, který taky nebyl vyhlazovacím táborem, ale byl to jednoznačně koncentrační tábor. On je strávil v koncentráku a - ke svému štěstí - nikoli ve vyhlazovacím táboře.
Hezké odpoledne ještě jednou, dámy a pánové. Vede mě k tomu hned několik důvodů. Tím vůbec prvním je fakt, že jednoduchost a hloupý výrok nejsou trestným činem. Výrok kolegy Roznera ve vztahu ke koncentračnímu táboru v Letech byl mimořádnou hloupostí. Poslanec Rozner jej ale pronesl na uzavřeném stranickém jednání. Nevím, co bylo jeho motivací k těmto slovům. Zda snaha posílit svou pozici a sympatii u spolustraníků nebo zalíbit se předsedovi svého hnutí, který se vyjadřoval o Letech podobným způsobem. Jisté je, že tento výrok nebyl určen široké veřejnosti, a abych akceptovala naplnění skutkové podstaty popírání holokaustu, musela bych si být jista, že primární motivací k tomuto výroku bylo skutečně popírat, že se děla genocida nebo že se kolega Rozner takzvanou osvětimskou lež snaží šířit nějakým soustavným způsobem, že se obdobně vyjadřuje obecně k holokaustu jako takovému a tak podobně. Tohoto dojmu jsem ovšem nenabyla, a proto se spíše přikláním k názoru, že šlo o výrok na úrovni - odpusťte mi to slovo - pouhého blábolení. Druhou věcí, kterou bych zde chtěla zmínit, je míra společenské nebezpečnosti, míra společenské škodlivosti tohoto výroku. Jeho vyjádření lze velmi snadno vyvrátit, k čemuž i došlo, a možná tomu pomohl i ten seminář, který uspořádali Piráti. Jsem jednoznačně přesvědčena, že jeho výrok nezměnil názor na koncentrační tábor v Letech byť jednoho jediného člověka. Ano, samozřejmě nepopírám, že výrok byl urážlivý k těm, kteří v Letech byli internováni a kteří zde trpěli, i k jejich blízkým. V tomto ohledu jej samozřejmě považuji za hanebný. Tak jako v mnoha jiných případech je však tato záležitost spíše věcí morálky než věcí zákona. Víme to všichni. Je paradoxní, že pokud by kolega Rozner své tvrzení přednesl zde, na plénu Poslanecké sněmovny, před objektivy kamer, byl by nepostižitelný. Ano, to je paradox imunity, respektive indemnity, který mne vede k závěru přiklonit se ke zdravému rozumu. A že těch hloupých výroků tady slýcháme, bohužel, hodně! A já nemohu nezmínit včerejší hloupý výrok mého kolegy Václava Klause o židovských transportech. To víme všichni. Každý si můžeme sáhnout do svých vlastních klubů a říct si, kolik hloupých výroků jsme tady za poslední dva týdny slyšeli. Je to skutečně záležitostí nás všech, kteří přebíráme politickou odpovědnost, kteří činíme tu závažnější, tu méně závažná politická rozhodnutí, kteří musíme počítat s tím, že naše konání může mít vliv na to, že na konci politického mandátu přijde zúčtování a že nemáme pracovní smlouvu na dobu neurčitou tady v této Poslanecké sněmovně. Chtěla bych zde proto v této souvislosti zmínit jeden z čerstvějších případů, který stále není uzavřen a vyvíjí se právě v tomto duchu. Informace, které mám, mám z médií a ptala jsem se našeho kolegy, jestli tady o tom mohu hovořit. Mám jeho souhlas. A tehdy, vzpomenete si, jsem to byla já, která mu vyčítala, že tady nebyl, že se neobhájil. Bohužel by nemocný.
Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Pustějovského. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Stanovisko navrhovatele?
Předkladatelem všech těchto bodů je pan poslanec a ministr vnitra Jan Hamáček. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je změna důvodu ke zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu cizince ze čtyř odsouzení na tři a více odsouzení pro úmyslný trestný čin. Jako další bod budeme samostatně hlasovat bod pod písmenem I2. Ministerstvo vnitra bude moci zrušit povolení k trvalému pobytu, pokud byl cizinec odsouzen k nepodmíněnému trestu za spáchání úmyslného trestného činu. Ministerstvo vnitra bude také moci zrušit povolení k trvalému pobytu, pokud cizinec spáchal tři a více úmyslných trestných činů. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Zde v návrhu novely vznikla technická chyba, pozměňovací návrh ji napravuje. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Prosím.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Hlasování 243, přihlášeno 180, pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.
Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je vrácení cizince. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti?
A teď abych to aplikoval na váš návrh. Nevím, jestli se ta norma už nezměnila, ale bylo to vždycky 500 hodin. To je výtka číslo dvě. Třetí výtka jsou regiony. To znamená, ano, angličtinář, němčinář. Dobře, když jsme v Krumlově. Je to přesně naopak. Ten návrh jde přímo proti tomu, abychom dostali do českých regionů co nejvíce turistů. A teď samozřejmě váš návrh. Dále - asijská klientela. No jo, jenže to byste na pražském magistrátu museli trošku zrychlit takzvané nostrifikace vysvědčení.
A pro mě je to taková klasická snaha zajistit si pro nějakou činnost zákonem exkluzivitu. Je to klasická snaha všech podnikatelů, co svět světem stojí, nějakým způsobem se vydělit, vydělit sebe, svůj produkt, své služby z neúprosného koloběhu volného trhu. V tomto případě snahou omezit vstup do odvětví, nejlépe nějakým státním úředním zásahem a požadavkem, to znamená zákonem. Klasicky se to schovává za novou mantru ochrana spotřebitele, v tomto případě ochrana turistů. Jinými slovy je to zase snaha některých o paternalistický přístup státu a snaha, aby stát regulacemi mluvil do všeho. Protože jsou jednoznačně angličtí rodilí mluvčí, nejsou to Italové, tak je to vlastně stejné jako v Praze. A Itálie má dokonce podobnou regulaci, jaká se nám navrhuje. Pomáhá to? Nepomáhá. Já bych si takového průvodce nikdy nevzal, protože bych nechtěl za to utrácet svoje peníze. Ale jsou lidé, kteří jsou za to ochotni zaplatit. Kde je totiž poptávka, tam je i nabídka.
S faktickými poznámkami tady mám dva poslance, pana poslance Patrika Nachera a pana poslance Jana Birkeho. No tak už máme jenom Patrika Nachera.
Ale ne že prostě tady po cestě směrem z Prahy do Poslanecké sněmovny se Hana Marvanová rozhodne, že by tam mohlo být něco lepšího, tak to předělá. To prostě možné není. Já při své transparentnosti, což by mohli Piráti ocenit, jsem to řekl, že to je ve spolupráci s ministerstvem. Prostě ten princip tady je v tom, že ti turisté jsou nachytáváni někým, kdo vypadá jako průvodce, působí tak, ale průvodcem není. Vůbec. A dělá ostudu hlavnímu městu. Neumí ani jazyk, ani tu historii. A my se snažíme s tímto nějakým způsobem popasovat.
Tak ještě než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Vojtěchu Munzarovi, tak tady budu avizovat jednu žádost jménem poslaneckého klubu ODS. Žádá od 18 hodin přestávku na jednání klubu v délce 60 minut, takže jenom abyste s tím takhle počítali. Pan poslanec Munzar a jeho faktická poznámka, dvě minuty.
Já bych chtěl odpovědět kolegovi Patriku Nacherovi vaším prostřednictvím. Druhá věc. Samozřejmě že se tím zreguluje, jenom tou regulací zregulujeme ty, kteří to dělají legálně. Jenom jim zkomplikujeme tímto život. Protože ta regulace nedopadne na ty černé průvodce, ale na ty, kteří to dneska dělají legálně jako volnou živnost. A podle návrhu hlavního města Prahy by dneska měli skládat zkoušky a mělo by se to měnit na živnost vázanou.
Chtěl bych to zkonzultovat s předsedy klubů, ale některé se mi tady nepodařilo úplně dohledat. Děkuji.
Takže vážení kolegové, vážené kolegyně, ráda bych se tu vyjádřila k problematice průvodcovské činnosti, která se na půdě Poslanecké sněmovny řeší více než deset let.
Pardon, paní poslankyně, já vás přeruším a poprosím Poslaneckou sněmovnu, vážené kolegyně, vážené kolegy o klid!
Tím vlastně začaly problémy, které tu byly uvedeny paní předkladatelkou a panem zpravodajem. V turisticky atraktivních lokalitách včetně městských rezervací a míst zapsaných právě organizací UNESCO na seznam světového kulturního a přírodního dědictví tak vykonávají tuto činnost, jak už tady bylo řečeno, amatéři bez potřebných znalostí.
Zneužilo se podle mého názoru k vynaložení obrovské a nepřiměřené částky na projekt, který dle mého názoru si výši této částky nezaslouží. Nezaslouží si ji v porovnání s jinými místy, kde v době nacistické okupace probíhalo vraždění a utrpení. Na mnoho těchto míst zapomínáme. Je řada míst, kde jsme oběti holokaustu nedokázali slušně a veřejně připomenout. Tato situace a tento nepoměr v případě vynaložení tak obrovské částky na tábor v Letech doslova bije do očí a samozřejmě vyvolává oprávněné znepokojení veřejnosti. Může se oprávněně zdát, že někteří lidé dnes oběti nacistické zvůle kádrují. Toto kádrování je fakticky rozděluje na ty, které můžeme zapomenout, nemusíme je připomínat, a na ty, jejichž utrpení si zaslouží horentní finanční náklady z veřejných prostředků. Je to nespravedlivé k jedněm i k druhým a poškozuje to jejich památku. Chci vyjádřit uznání kolegům v mandátovém a imunitním výboru, že moji argumentaci a vysvětlení v této věci přijali. V neposlední řadě to odpovídá i výsledku šetření Policie České republiky. Mohu na závěr zdůraznit a zopakovat, že ani já, ani nikdo z kolegů v SPD nikdy utrpení z doby nacistické okupace nezpochybnil a nezpochybňuje. Naše hnutí je vlastenecká strana a utrpení lidí z této doby je pro nás svaté. Stejně tak ale máme právo hájit spravedlivý přístup k těmto obětem a vyjádřit svůj nesouhlas s přemrštěnými náklady státního rozpočtu ve všech případech, tedy i v případě, kdy se jako záminka využije projekt tábora v Letech.
Tak já nevím, co když o něčem řeknu, že je pseudo, jestli to je zpochybnění, nebo není. Já nejsem příliš zastáncem nějakého trestání verbálních projevů. Policie řekla, že to nejsou závažné věci, že to je součást politického boje, nebude se jimi zabývat. My jsme s Piráty uspořádali na základě této kauzy, která byla medializovaná, seminář, který se týkal specificky obětí romského holokaustu, tady ve Sněmovně. Byli zde zástupci pozůstalých, byli zde historici, kteří ukazovali, kde byly koncentráky v České republice, vzpomínali i na historii neromských obětí holokaustu, a dokonce i skrze ta média šla výzva na pana Roznera, aby se zúčastnil tohoto semináře. Já jsem čekal aspoň elementární krok ze strany pana Roznera, že se dostaví na ten seminář, s jehož přípravou si Olga Richterová dala práci. Byl to hodnotný seminář, byly tam historické souvislosti, historie Romů v České republice. Bohužel nenastal.
Mám tady dvě faktické poznámky.
Ale když jsem se zamyslel na tím, co on řekl, tak on řekl, že tam neexistoval pseudokoncentrák. On prostě řekl, že tam žádný pseudokoncentrák nebyl. On neřekl, že tam byl koncentrák nebo že tam nebyl koncentrák, on řekl, že tam nebyl pseudokoncentrák. Takže když se nad tím zamyslíme, tak on v podstatě v tomto slovním spojení nic špatného neřekl.
Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi jako předsedovi klubu vystoupit také k případu Miloslava Roznera. Především chci připomenout, že tato kauza je součástí snahy části naší politické konkurence nalepit na SPD nálepku jakési nacistické strany, která hlásí antisemitismus a popírá holokaust. Je nutné zdůraznit, že tuto nálepku na nás politická konkurence nalepuje pomocí zkorumpovaných médií a v případě kolegy Roznera patrně i s využitím aktivismu státního zastupitelství. Policie případ vyšetřila, nikdo se ničemu nevyhýbal a policie řekla, že v této věci pan kolega Rozner nic nespáchal. Každý, kdo si přečte program SPD, dobře ví, že náš vlastenecký program se historicky opírá o hodnoty, které vylučují podezření z popírání antisemitismu a holokaustu. Konkrétně ve stanovách SPD je uvedeno, že celý program je postaven na tradicích antických, křesťanských a židovských. Jsem přesvědčen, že bouře kolem výroku kolegy Roznera vznikla ze dvou důvodů. Jsem přesvědčen, že postup státu při vynaložení této finanční částky byl nestandardní, a potvrzuje to podle mě i zdrženlivý přístup tehdejšího ministra financí Ivana Pilného. Evidentně, podle mého názoru, se blíží doba autocenzury, či přímo cenzury slova v případech, jako například homosexuál, pěkná žena či dalších jiných, například etnických rozdílů, a podobně.
Ale jestliže Ministerstvo vnitra pod vaším vedením přijalo tuto filozofii, že pokuty a sankce uložené v České republice do zahraničí ani nezkoušíme vymáhat, ani to neřešíme, tak to je velice špatný argument a špatný signál.
Já vám děkuji. Omlouvám se, pane ministře. Pan poslanec Plzák.
Dají se blokovat internetové stránky, pokud by někdo nedodržoval něco, co někomu uložíme?
Děkuji.
Jenom ke kolegovi Ondráčkovi. Chápu, že se panu kolegovi nelíbí, že jsem uplatnil věcné argumenty proti jeho pozměňovacímu návrhu.
Ani jsem nestihl zapnout odpočet času, ale určitě to bylo méně jak dvě minuty. Nikoho nevidím, že by se hlásil, rozpravu končím.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dobré dopoledne. Všechny tři výbory návrh zákona projednaly a přijaly k němu usnesení. Dále jednotlivé pozměňovací návrhy. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. K proceduře?
Diskutovali jsme tady několikrát dlouze azylový zákon. Ten zákon je důležitý pro nás pro všechny. Prosím pana zpravodaje, aby jednou větou shrnul, o jaké pozměňovací návrhy se jedná. Děláme to tak běžně.
Ano, jsem na to připraven, nemám s tím problém. Tímto pozměňovacím návrhem se ruší dozor krajského státního zastupitelství při výkonu zajištění cizince a při poskytování ubytování cizince. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Jedná se o návrhy pana poslance Ondráčka.
Budeme hlasovat o přidělení dalšímu výboru - výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.
Já jenom bych chtěl nahlásit chybu na hlasovacím zařízení.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
zpřesnit způsob oceňování majetku; zavést nový typ nárokového převodu stavby a souvisejícího majetku umístěných na pozemku ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb na nich. Návrh technické novely zákona č. 229 optimalizuje postup při převodu zemědělských pozemků oprávněným osobám veřejnou nabídkou a zavádí možnost nabízet opakovaně pozemek ve veřejné nabídce, pokud byla předchozí nabídka marná. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže končím obecnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj? Nezazněly tady žádné návrhy na vrácení ani na zamítnutí. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Takže budeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Dalším bodem, který ještě stihneme otevřít, je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Dochází tady ke změně zpravodaje. Novým zpravodajem bude pan Josef Kott. Takže změna zpravodaje. Místo Mariana Bojka pan poslanec Josef Kott. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného.
Žádný návrh nevidím, takže projednávání tohoto tisku v tomto okamžiku končím.